Započítávají se do toho limitu. To není o tom, že by tady přišel ministr Jurečka nebo ministr Toman nebo nějaká jiná vláda a tyto věci se dramaticky změnily. To běželo ještě za vás, pane ministře. Pan ředitel, který tam za vás působil, tento materiál začal zpracovávat. Myslím si, že jsem zodpověděl všechny otázky, které jsem si tady poznačil.
Děkuji panu ministrovi.
My jsme si to počítali. Proč jste to udělali, že za 14 dní budeme porušovat své závazky vůči Evropské unii? To jste udělali vědomě. Vědomě jste se rozhodli, že se vykašlete na závazky, které má Česká republika vůči Evropské unii, protože zisk Agrofertu je přednější.
Tam bych tedy byla velmi ráda, aby pan předseda výboru pro bezpečnost požadoval, aby se tím zabýval i výbor pro bezpečnost, nejenom výbor pro veřejnou správu. Řeknu vám, jaké obavy mne k tomu vedou zejména.
Já se obávám, že v tomto ohledu nemáte pravdu. Jednací řád hovoří tak, že máte dokončit svou řeč a umožnit projednávání.
Ano, dokončit svou řeč, tak mě nechte dokončit moji řeč. Děkuji pěkně. Tento návrh zákona je hodně benevolentní. Já to považuji za obrovské riziko. Mám pocit, že opravdu úředníci Ministerstva vnitra naprosto nekopírují situaci, která se v bezpečnostních otázkách v České republice i jinde na světě kolem nás děje.
Já vám děkuji, paní poslankyně, že jste skutečně respektovala čas a že můžeme pokračovat tak, jak jsme se usnesli. Přistoupíme k projednávání pevně zařazeného bodu a tím je Je to usnesení Poslanecké sněmovny číslo 781 z 27. schůze Poslanecké sněmovny. Pan zpravodaj si bere slovo. Prosím.
Ne, já své vystoupení odkládám na okamžik, kdy ten bod začneme projednávat, pane předsedající. Zajisté. Já nevím pro koho, ale než s ním přijde, tak bychom jednat neměli.
Stačí, když vyhlásím přestávku? Nyní se tedy hlásí pan zpravodaj před otevřením rozpravy.
To znamená, čím více prodal distributor čistých biopaliv, tím méně musel míchat.
Stát ale zase nevybere na spotřební dani přibližně jednu až dvě miliardy ročně. Ale u nás to možné samozřejmě je. A jaký to bude mít efekt? Přepravci totiž budou nadále používat vysokoprocentní paliva, protože pořád budou výrazně levnější než běžná paliva. Ovšem nově budou další biopaliva v téměř každém litru benzinu a nafty.
Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi.
Mně stačí jednoduchá odpověď. Pane ministře, řekněte "já vám na to neodpovím". Já to budu akceptovat.
Nyní řádná přihláška pana předsedy Stanjury. Prosím, máte slovo.
Já jsem se ptal, pane ministře Brabče, na něco jiného. Já jsem se ptal, proč v duchu svého materiálu nevystupujete proti daňovým úlevám pro čistá biopaliva.
Pane předsedo, já vás na chvilku přeruším, požádám sněmovnu o klid.
To se stát může. Pravdu má pan ministr životního prostředí. Kdybyste současně zrušili daňovou úlevu pro čistá biopaliva, tak se žádná produkce nezvýší. Takhle se logicky zvýší. Ale já jsem se ptal, pane ministře životního prostředí, proč jste vystupoval a hlasoval, a váš klub, proti tomu, co tady píšete. A co že je to kalendářní rok?
Nyní faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska a řádná přihláška ministra zemědělství Mariana Jurečky.
To není možné.
Poprosím legislativu, aby upravila informační tabuli, a tím snad bude i pan poslanec Stanjura i pan poslanec Koníček spokojen. V případě, že by ne, prosím, ozvěte se znovu.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci obyvatel...
Prosím, chvilku se nedívejte .
Dovolte mi tedy, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech, zákon o cestovních dokladech a další související zákony. Hlavním cílem této novely je provedení některých technických změn stávající právní úpravy a sjednocení terminologie v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V částech návrhů týkajících se novel zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech se kromě úpravy přístupu k údajům v jednotlivých evidencích navrhuje sjednotit právní úpravu pro podání žádosti o vydání těchto osobních dokladů. Návrh obsahuje kromě výše zmíněných novel zákonů i novely dalších zákonů, u nichž se především rozšiřuje okruh subjektů využívajících údaje z jednotlivých informačních systémů. Dovoluji si vás proto požádat, Poslaneckou sněmovnu, o zkrácení lhůty ze 60 na 30 dní, což ještě uvedu v rozpravě.
Já se omlouvám. A teď to tady vyčistíme. Děkuji.
Pan ministr zde obšírně přednesl své úvodní slovo, ve kterém shrnul řadu věcí, kterým se tato novela věnuje. Já jako zpravodaj jeho slova potvrdím a ještě rozšířím o další náležitosti, které jsou v tomto návrhu zákona uvedeny. Rovněž se pana ministra zeptám na určité nesrovnalosti, a to ve všeobecné rozpravě. Nejpodstatnější změny nás čekají v zákoně o evidenci obyvatel, zákoně o občanských průkazech a cestovních dokladech. Rovněž dojde ke změnám v oblasti správních poplatků, jak již zde řekl pan ministr. Protože však v těchto případech není vždy možné z dokladů doložených takovou osobou prokázat přesné datum, ke kterému k nabytí či pozbytí jiného státního občanství došlo, bude výslovně stanoveno, že se tento údaj zapíše do informačního systému pouze v případě, kdy je toto datum známo. Nově se navrhuje vést v agendovém informačním systému evidence obyvatel údaj o rodném příjmení u fyzických osob, které jsou matkou, otcem, partnerem, partnerkou, dítětem, manželem nebo manželkou občana. Důvodem je skutečnost, že na rozdíl od příjmení se rodné příjmení nemění. Rovněž se navrhuje umožnit občanovi napsat důvod, proč chce zprostředkovat kontakt, a tento důvod se sdělí osobě kontaktované. Navrhuje se rozšíření pojmu místo trvalého pobytu. Návrh směřuje k eliminaci případů přihlášených dětí na ohlašovnách. Jedná se o plnou moc, která slouží ke konkrétnímu právnímu úkonu a podpisy na ní jsou úředně ověřené. Nově se stanovuje povinnost ohlašovnám, aby umožnily fyzickým osobám hlášeným k trvalému pobytu na adrese sídla ohlašovny převzít oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 29. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Z dnešního jednání se omluvili tito členové vlády: pan Bohuslav Sobotka od 11 hodin - pracovní důvody, pan Pavel Bělobrádek z dopoledního jednání z pracovních důvodů, pan Marian Jurečka do 11 hodin z pracovních důvodů, pan Svatopluk Němeček z pracovních důvodů, pan Robert Pelikán z pracovních důvodů, pan Martin Stropnický do 10 hodin z pracovních důvodů, pan Dan Ťok z pracovních důvodů, pan Lubomír Zaorálek z pracovních důvodů. Dnešní jednací den bychom měli zahájit body z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Sklenák, omlouvám se.
Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Děkuji za podporu.
Děkuji.
Děkuji, paní předsedající.
Já opravdu pak neslyším, jak se ten bod jmenuje. Můžeme to nazvat informace ministra zdravotnictví o problematice nedostatku financí na léčbu? Já to neslyším. Já se omlouvám, je tady opravdu velký hluk. Pane poslanče, kdybyste mi to dal písemně, bylo by to snadnější. Není tomu tak, tudíž přistoupíme k hlasování o navržených změnách programu. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Hlasování končím. Nyní přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů programu. Nyní se táži paní navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Děkuji za slovo. Nebo se chci podělit ještě o jeden dlouhodobý problém, na který se snažíme poukazovat, a to je situace, kdy naopak tam někdo nemá trvalé bydliště a přitom tam trvale žije. A to jsou v případě Středočechů - teď budu mluvit za střední Čechy, protože jsem Středočechem - ne tisíce, ani ne desítky tisíc, ale je to určitě více než sto tisíc lidí, kteří trvale žijí ve středních Čechách, ale trvalé bydliště mají jinde. Myslím si, že je to věc, o které bychom měli diskutovat.
Náš kolega Petr Gazdík mi sdělil, že to zjišťovali z úrovně starostů a to číslo je 360 tisíc lidí v České republice.
Nyní neeviduji nikoho, kdo se hlásí s faktickou poznámkou, takže s přednostním právem pan zpravodaj.
Já zde ještě řeknu další připomínky, které zde v rozpravě nepadly. V tom případě pak ztrácí i smysl mít občanský průkaz na dobu určitou.
Děkuji.
Navíc třeba nechápu komunikaci mezi občanskými průkazy a řidičskými průkazy na daném městském úřadě. Proč to tedy v tomhle případě nezjednodušit?
Já vám děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. První má paní poslankyně Černochová a po ní se připraví pan poslanec Koskuba.
Krásné odpoledne, dámy a pánové. Takže bych se velmi přimlouvala za to, abychom tuto věc řešili nějak systematicky.
Dámy a pánové, já jsem hluboce dojat debatou, která zde probíhá, a tím nedeklasuji vaše vystoupení, zvláště vystoupení členů současné opozice. Já se zde naprosto shoduji s panem zpravodajem, když jsem vás jako lékař - a na věci mám osobní zájem - upozorňoval, že jestliže se z občanského průkazu stane to, pro co většina v této Sněmovně zvedla ruku, tak skutečně si tu kartičku strčte za klobouk, protože nám v nemocnici není absolutně k ničemu. Dámy a pánové, ano, mluvíte zde hezky. Pojďme o tom vést debatu. Pak si ušetříme tyto zbytečné řeči, které zde vedeme. Ale vraťme se ty čtyři roky zpátky, kdy jsme to s velkým humbukem začali. A mě do toho netahejte.
Nyní s přednostním právem pan zpravodaj.
Já ještě navážu na svého předřečníka. Já si tu diskusi také pamatuji a tenkrát minulá vláda šla rétorikou "ochrana soukromí". Touto cestou šla minulá vláda. Já s touto novelou nemám problém, ale upozorňuji na tyto věci. Vracíme se zpátky do této problematiky.
My se budeme klonit k názoru, a teď ho zkoumáme, já jsem tady odpovídal na jednu interpelaci, tuším, před měsícem, a to je ta otázka věku. Ministerstvo vnitra se na to připraví a jsme připraveni na debatu.
A není na světě síla, která by ho z toho obecního úřadu dostala, protože obec nemá takové oprávnění, není aktivně legitimovaná zrušit mu trvalý pobyt a zřídit mu ho někde jinde. Takže jestli se můžu přidat s podněty, tak se ještě přidávám s tímto drobným podnětem.
Děkuji za slovo. Je třeba tento problém řešit ve spolupráci se samosprávami, se starosty obcí, protože občané se skutečně vyhýbají řadě svých povinností, mimo jiné i placení za odpad.
Do konce jednacího dne se dnes omlouvá ze zdravotních důvodů pan poslanec Andrle. S přednostním právem ještě ne - mám jednu faktickou poznámku, s tou se hlásí pan poslanec Bendl.
K těm podnětům, k debatám na výboru.
Děkuji, pane předsedající. Nemůže využívat status ohlašovny. Když přichází nová práce, nové úkoly, měly by přicházet i nové peníze.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Je tady mnohem více věcí, jak tady už zaznělo v obecné rozpravě.
V tento moment nevidím nikoho přihlášeného do rozpravy, takže se chci zeptat, zda tomu tak je. Není tomu tak. Návrh na vrácení nebo zamítnutí předloženého návrhu nepadl. V tom případě budeme hlasovat. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Není tomu tak.
Já jenom vaším prostřednictvím, pane předsedající, kolegovi Stanjurovi. Čili tak to přesně bylo.
Když to nebylo určeno, tak mohlo být plněno až 10 % z biopaliv první generace. Vy jste tady nás obvinil, že v Evropském parlamentu podporujeme jinou politiku než v českém parlamentu. A to není pravda. A já jsem se ohradil a ohrazuji se proti tomu, že jste řekl, že v Bruselu podporujeme biopaliva. No, nepodporujeme. Nepodporujeme. Vy jste ve frakci, která chce federální Evropu, my ne. To tady tak jako cudně zamlžujete. To je jediný rozpor. Jenom jsem připomněl, že to není pravda, že máme konzistentní politiku na úrovni Bruselu i tady v českém parlamentu. Ty dotazy - a pan ministr se zase nehlásí.
Ano, nyní pan poslanec Petr Bendl a potom pan ministr Jurečka, který se přihlásil řádně do rozpravy bez využití přednostního práva. Takže panu kolegovi Bendlovi udělím okamžitě slovo. Aspoň pan ministr Jurečka bude moci odpovědět na vaše otázky, pane poslanče.
Pan ministr Jurečka má přítele na telefonu, tak potřebuje ještě nějaký čas, než mu někdo zatelefonuje či napíše návrhy odpovědí na otázky, které zde byly položeny už před dvěma nebo třemi měsíci. Mne inspiroval pan kolega Šrámek - říkám to správně? Dříve jsme byli absolutně nekonkurenceschopní. Mohli, ale zatím jsem to tedy nezaznamenal. Pan ministr Jurečka tu možnost měl a má, ale že bychom nějak hýbali tou pákou od podpory produkce nepotravin k produkci potravin, to jsem si tedy nevšiml. Silným argumentem je nákazový fond, který udržujete, a je to dobře, protože ten se řekněme přímo opírá o podporu živočišné produkce. Vy jste tady sám popsal, že zkrátka se tomu zemědělci příliš nevyplatí. To, co zemědělci kritizují, je takové to stoprocentní přilévání do celého paliva jako takového, to rozšíření.
Zpřesňuje se dikce zákona, kde se uvádějí všechny možnosti týkající se využívání rodných čísel. Vzhledem k tomu, že registr rodných čísel v elektronické podobě je budován od 1. ledna 2003, tedy ode dne převzetí problematiky rodných čísel do působnosti Ministerstva vnitra, není v současné době zejména z ekonomických důvodů reálný předpoklad zpětného zpracování údajů před tímto datem. Dříve určená rodná čísla se navrhuje umožnit vést pouze v listinné podobě. V tomto případě je vypracována analýza, kolik finančních nákladů by převod listinných záznamů stál. To jsou základní změny v oblasti evidence obyvatel. Nyní přejdu ke změnám v zákoně o občanských průkazech. Nově se doplňuje další zákonný důvod pro skončení platnosti občanského průkazu, kterým je ukončení pobytu na území České republiky. Zavádí se nová možnost požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na jeden měsíc v souvislosti se zrušením údaje o místu trvalého pobytu. Zavádí se vydávání cestovních pasů ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů s tím, že den podání žádosti o jeho vydání se do lhůty nezapočítává. Tento požadavek zopakuji ještě při přikazování výborům. Zároveň se tímto hlásím s přednostním právem do všeobecné rozpravy.
Nejprve s faktickou poznámkou...
Takže můj dotaz je: Co to je za vyhlášku?
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
A pak mám konkrétní dotaz. K čemu to potřebujeme? A proč ne u všech, když už to chceme? Kdo to bude zapisovat? Budou věrohodné? Mám datum narození, rodné příjmení, stávající příjmení, adresa trvalého pobytu. Nerozumím tomu, proč chceme další údaje. A že to není úplně teoretická otázka, tak to získáte z počtu rozvodovosti v České republice, která se v zásadě rovná počtu nově uzavřených sňatků, kdy se velmi často mění příjmení.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.
Kdo je proti? Takže námitka byla přijata. V tom případě budeme opakovat hlasování a já zopakuji, že Poslanecká sněmovna schvaluje, že bude jednat dnes po 19. a 21. hodině meritorně i procedurálně a bude hlasovat.